A v Čechách je to podobné. Relativně pečlivou analýzu společenských nákladů totiž v kontextu hazardního hraní přináší zajímavá studie pánů Walkera a Berneta. Vedle definice společenských nákladů a definice toho, co to společenské náklady jsou a jak se měří, popisují také časté chyby, kterých se autoři relevantních prací dopouštějí. Je to zejména nerozlišování společenských nákladů od transferů a peněžních externalit od technologických externalit. Autoři definují samotné společenské náklady jako množství, o které daná činnost snižuje agregované společenské bohatství. Vidíme tedy, že samotná definice těchto nákladů je značně vágní. Výše řečené rovněž souvisí se známým Paretovým kritériem, to jest, že změna stávajícího stavu zlepší společenské bohatství pouze tehdy, pokud se zlepší situace alespoň jednoho účastníka a zároveň se nezhorší situace někoho jiného. Prvním problémem je rozdělení společenských nákladů a transferu. Transfer, chápejme ho v kontextu výpočtu společenských nákladů na gamblery, je změna dané situace, kdy se pouze redistribuuje bohatství od jednoho člověka ke druhému, ale součet agregovaného bohatství se nemění. Transfer tedy nesmí být do výpočtu společenských nákladů zahrnut, jelikož nesnížil čistou sumu společenského bohatství, pouze ji jinak alokoval.
Děkuji.
Právě proto je důležité se orientovat v problematice transferu a společenských nákladů, kterou jsou často produkovány díky nepředpokládaným důsledkům státních regulací. Zatímco daň jako převod peněz ze soukromého účtu plátce na účet Ministerstva financí je pouhý transfer, náklady na jejich výběr jsou společenské náklady a stejně tak změna struktury spotřeby jako častý nepředpokládaný důsledek vládní regulace. Platí, že zatímco dobrovolná platba a alokace zdrojů společenské náklady neprodukují, nedobrovolná platba je produkuje. V kontextu patologického hraní upozorňuji, že špatné dluhy způsobené prohrami gamblerů jsou pouze transfery a nemají ve společenských nákladech co dělat, avšak zdroje vynaložené na výběr těchto dluhů ano. Zatímco technologická externalita zvyšuje potřebné množství zdrojů k vyrobení stejného množství výstupu, peněžní externalita uškodí pouze konkrétnímu jedinci, ale neovlivní celkové agregátní bohatství společnosti, neboť neovlivní množství zdrojů potřebné k produkci daného množství produktu. Jedná se tedy o externalitu peněžní, nikoliv o technologickou. Jakkoliv je situace pro rodinu nepříznivá a zavrženíhodná, nelze tento jev započítat do společenských nákladů.
Než o tom dáte hlasovat, tak bych rád slyšel, na základě kterého článku jednacího řádu platného zákona České republiky přednášíte tento návrh? V jednacím řádu jsou přesně popsány typy návrhů, které mohou zaznít v rozpravě. Pane předsedající, vidím na tabuli, že je přihlášeno 25 poslanců a poslankyň do rozpravy.
Samozřejmě této námitce vyhovím. Já vás odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme hlasovat o námitce proti mému postupu. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy hlasovat o ukončení rozpravy. Ještě předtím s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Teď vidíme, že řečníci tam přihlášeni jsou, takže ukončení rozpravy v tento okamžik by bylo v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Pan předseda Faltýnek navrhl stanovit s odkazem na platné usnesení Poslanecké sněmovny, které v článku 1 praví: Poslanecká sněmovna se může usnést, že v určitém čase nebude hlasováno a hlasování o podaných návrzích proběhne ve stanovenou dobu. Pokud je tedy o další rozpravu zájem, není možné postupovat proti tomuto zákonnému ustanovení, ukončit rozpravu a přistoupit k hlasování na základě pouhého autonomního usnesení, které svoji platnost odvozuje od jiného ustanovení téhož zákona a nemá a nemůže mít vyšší platnost. To i přesto, že nebyly využity možnosti, které zákon předsedajícímu schůze pro usměrnění rozpravy dává. Takže to k tomu řekl Ústavní soud České republiky. Tento způsob aplikace předmětného autonomního usnesení je tedy i podle názoru Ústavního soudu protizákonný, odporující jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. Je zde třeba upozornit na výrazný rozdíl mezi tehdejší a dnešní situací. Pokud bychom takové porušení zákonných procesních pravidel mohli považovat za krajní řešení, ospravedlnitelné by bylo jen v případě úplného ochromení Poslanecké sněmovny dlouhodobou obstrukcí znemožňující efektivní výkon vládnutí. Pak je třeba zdůraznit, že současná situace se svou intenzitou ničemu takovému ani zdaleka nepřiblížila. Nezlepšuje to ani to, co už zde bylo uvedeno, že bylo několikrát navrhováno, aby Poslanecká sněmovna jednala delší dobu. Teprve poté, co se vyčerpají standardní protiobstrukční nástroje a ani poté se nedobereme k výsledku, je možné vůbec začít přemýšlet nad razantnějšími kroky. Protože k ničemu takovému nedošlo, je třeba krok většiny hodnotit jako nedůvodný útok na práva opozice a jako takový by již mohl dosáhnout intenzity, která by Ústavní soud přes jeho pověstnou zdrženlivost přiměla k zásahu.
Stačí si představit nikoli hypotetický, ale zcela reálný příklad. Máme zde dvě děti. To první žije v rodině, kde otec pobírá plat 100 tisíc a matka na rodičovské dovolené čerpá rodičovský příspěvek. Své dítě vozí autem do sousední vsi, kde je školka zřizovaná obcí. Zvýšení rodičovského příspěvku se jí díky vládní koalici, která se označuje za sociální a ve které má tuto sociální legislativu na starosti strana, která se nazývá sociálně demokratická, netýká. Nemá na něj právo. Ale zase má alespoň právo ze svých daní a odvodů přispět na zvýšení rodičovského příspěvku svým sousedům.
Paní poslankyně, já vás s dovolením přeruším a poprosím všechny poslance a poslankyně, kteří chtějí něco projednávat, ať to projednávají prosím v předsálí, abychom v jednacím sále měli klid a mohli jsme se navzájem poslouchat. Já vám děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Já budu pokračovat. - kteří si navíc teoreticky ono potenciální navýšení v podstatě už zaplatili na daních a odvodech. A ještě jednou si zopakujme, rodičovský příspěvek není pouhou a prostou náhradou mzdy. Může být pobírán i při práci, pokud rodič o dítě pečuje anebo zajistí péči o něj. Jde o plošnou a obligatorní dávku státní sociální podpory. A skutečnost, zda rodič k jakémukoliv datu rodičovský příspěvek vyčerpal, či ne, absolutně nic nevypovídá o aktuální finanční a sociální situaci příslušných rodin. Nehledě na to, že argumentace aktuální příjmovou a finanční situací jednotlivých rodin nemůže být silnější než zachování ústavních principů rovnosti jak mezi dětmi stejného věku, tak mezi jejich rodiči. Kolegyně a kolegové, za dva roky, co působím jako poslankyně, jsem nezaznamenala tak silný a opravdový zájem o projednávání nějaké legislativní předlohy, jako je tomu v tomto případě. A to nehovořím o žádných umělých a shora organizovaných kampaních typu hromadného zasílání e-mailů, ale o konkrétním, živém a hlubokém zájmu rodičů malých dětí, kteří mě na nejrůznějších místech a nejrůznějšími způsoby takřka denně oslovují a detailně se zajímají o to, jak a proč bude plánované a diskutované zvýšení rodičovského příspěvku vypadat. Zklamání těch, kterým má být toto navýšení upřeno, bylo a je nefalšované a nehrané. Nedokážou pochopit, za co a proč je jejich stát trestá, když se vždy řídili platnou legislativou, řádně pracovali a pracují a řádně vychovávají své děti. Zachovejme se k nim prosím slušně a spravedlivě.
Tak.
Vážené dámy a pánové, vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM se chystá finančně potrestat rodiče s malými dětmi, kteří si našli práci. To je pro nás v SPD zcela nepřijatelné. Jde nám především o ty, kteří pracují. Hnutí SPD odmítá diskriminaci rodičů, kteří museli jít do práce, aby uživili svoje dítě a sebe sama. Těmto rodičům odmítá vláda ANO, ČSSD a KSČM zvýšit rodičovský příspěvek. Za zapojení do práce vládní strany trestají. Na druhé straně ministryně práce Maláčová z ČSSD nedělá nic proti zneužívání dávek lidmi, kteří odmítají práci. Takže se tady definitivně ukáže zcela jasně, jak to myslí ve skutečnosti se svou sociální politikou. To je skutečně otřesný přístup této vlády vůči slušným pracujícím maminkám. Zároveň vláda nadále vyplácí horentní částky na dávkách nepřizpůsobivým. To je dost nesmyslné. To je taková ta klasická výmluva. Když vládní strany něco nechtějí, tak to vždycky hodí na legislativní chyby nebo na špatně zpracovaný návrh. Přitom největší paskvily a skutečné paskvily tady vždycky předvedly vládní strany. A není to přitom pravda. Takže takovéhle podpásovky vždycky předvádí ČSSD, aby se vymluvilo, nebo aby pošpinilo, aby vlastně špinavě plivlo jenom na jinou politickou stranu. Žádný věcný důvod tam přitom není. Takže to je nesmyslné, tento váš argument, proč odmítáte to, aby všichni rodiče s malými dětmi měli nárok na zvýšený příspěvek.
Prosím, ujměte se slova.
Zákon o ochraně veřejného zdraví je jeden z několika zákonů, kterými je uvedená adaptace naplňována. V souvislosti s implementací uvedených nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací povinnosti pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály a předměty určené pro styk s potravinami a dále pak také některé nové kompetence pro Ministerstvo zdravotnictví. V oblasti ochrany zdraví při práci dochází k úpravám, jejichž cílem je především snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předložený návrh uvádí český právní řád do souladu s unijní úpravou.
Také děkuji. Hlásil se pan poslanec Rakušan, ale nevím, jestli chtěl v tuto chvíli využít přednostního práva.
Tedy prosím, berte na vědomí, že uplatňujeme za tyto dva poslanecké kluby veto.
Návrh nově zakládá povinnost oznámit přesně jeden měsíc před zahájením akce příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tedy krajské hygienické stanici, jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě, která je delší než pět dní, nebo na zotavovací akci, a to pro každý běh, a telefon na tu osobu. Já chápu tuto povinnost v případě krajních situací. Je opravdu otázka, jestli je to nezbytně nutné pro ty zotavovací akce a školy v přírodě. Jsme rádi, že třeba i o tomto se bude dále diskutovat.
Také děkuji. A otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky, takže se táži, jestli se někdo hlásí. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministra nebo ze strany paní zpravodajky. Návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, na vrácení, či zamítnutí nezazněly, takže se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro zdravotnictví jako garančnímu. Kdo je proti? V hlasování číslo 248 je přihlášeno 144 poslanců a poslankyň, pro 123, proti nikdo. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu. Organizační výbor žádný další výbor nenavrhl. Z pověření vlády přednesený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová.
Přeji hezký dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové.
Tak z nároku na zvýšení částky vylučuje kolem 20 % rodin. To skutečně může v praxi nastat. Chtěl bych říct, že to je pro nás velmi těžce obhajitelné, protože platí, že obě takové rodiny splňují základní podmínku zákona pro přiznání rodičovského příspěvku, což je výchova nejmladšího dítěte v rodině do čtyř let. Za další. My se obáváme navíc, že vládní, z našeho pohledu nespravedlivá verze zvýšení rodičovské se dost možná pohybuje na hraně ústavnosti. Porušuje ústavní zákaz retroaktivity a narušuje právní jistotu. Pokud ji nyní schválíme, vystavujeme se skutečně riziku, že bude později zrušena Ústavním soudem, a to doufám, že si tato ctěná Sněmovna nechce, ani nemůže dovolit. Překvapivě jsme v této věci zajedno. Tento návrh jsem sice formálně podal jménem občanských demokratů společně s paní kolegyní, fakticky se ale mohu zaštítit podporou desetitisíců rodin, kterých se tento krok přímo dotýká.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Neuvěřitelné. Očividně vymyslí jakoukoli fintu, aby rodičák neprošel. Zajímalo by mě, jak tuhle brnkačku na nervy těm 280 tisícům rodinám vysvětlí. Tak to je nehorázná lež, samozřejmě. Tedy byla příležitost už dávno ten slib naplnit a asi bychom to nenavrhovali, pokud bychom nestáli o zvýšení rodičovského příspěvku, viďte, paní ministryně? Takže prosím netvrďte, ani na sociálních sítích, takovéto nehorázné věci. To je vaší specialitou, jak víme. Vy jste se rozhodli, že prvně musí být za každou cenu schváleno zvýšení daní, a pak až teprve může dojít na schválení zvýšení rodičovského příspěvku. Ta shoda tady na této věci panuje. Dokonce, jak dokládám, my jsme chtěli zvyšovat už loni. Ale ohrazuji se vůči tomu, že by opozice nechtěla, aby rodinám s malými dětmi se rodičovský příspěvek konečně po těch dvanácti letech zvýšil.
Já vám děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že všichni předřečníci, ale i kolega Jurečka si samozřejmě řeknou, nebo si řekli k tomuto návrhu své.

Sama se těším na 14. listopadu na pracovní skupinu, kde bychom i o tom měli hovořit.

Ale tak jak vnímáme tu praxi, a já jsem to konzultovala s praxí, nejenom se zástupci studentů, tak opravdu musím říci, že by jim to pomohlo.
Ano, soukromí exekutoři by byli možná úspěšnější než ti soudní, ale narazili na vlastní strop, na svoji chamtivost, lichvářské praktiky, ale také na obecný lichevní systém, který v České republice lidi ožebračuje. Tady stoprocentně platí ten příměr o liškách. Nenasytnost lichvářů a exekutorů v současnosti s nefunkčními soudy dlužníky ožebračila natolik, že už není kde brát. Tímto stavem trpí i věřitelé. To je výsledek dosavadní státní vládní mašinérie, na které se SPD nikdy nepodílelo. Proto SPD navrhlo zákon, který tady ve Sněmovně ostatní strany odmítají podpořit. Abychom změnili pořadí splácení dluhů, navrhujeme, aby se nejprve splácela jistina, tedy dluh, a až poté poplatky a přísudky. A navrhujeme také zrušit úroky z úroků, protože to je podle našeho názoru nemorální. A tento potřebný zákon z pera SPD již tady ve Sněmovně čeká na projednání dlouhé měsíce bez většího zájmu politiků ostatních stran. Vážené dámy a pánové, předložený vládní návrh je nesystémový, ale přináší alespoň malinkou změnu k lepšímu, ale zbytečně komplikovaně. Děkuji za pozornost. Moment, já ještě budu pokračovat, protože je sloučená rozprava.
Jestli budete pokračovat, tak prosím, pokračujte.
Bude to daleko lepší stav, než si přeposílat po celé republice exekuce a náklady pak účtovat tu oprávněným, tu povinným. To je princip naprosto analogický justici, u policie i jinde a není důvod, proč by u tzv. soudních soukromých exekutorů to mělo být jinak. Zde bych zdůraznil, že SPD prosazuje zestátnění exekutorů, a tuším, že jsme v tomto ohledu asi tady jediní. Ale zpátky k novele zákona. Zohlední to celý systém a zamezí zmiňované exekuční turistice za největšími dravci. Byznys do vymáhání dluhů skutečně nesmí patřit, protože to škodí všem. Jak jsem už zmínil, tím, že exekutoři zlikvidovali část dlužníků, klesla i vymahatelnost dluhů a zvýšily se mimo jiné i náklady státu na sociální služby spojené s pomocí lidem v dluhových pastech. A tzv. teritorialita platí ve většině zemí Evropské unie. Jedná se tedy o předání kompetencí ve vymáhání dluhů soudům a skutečným soudním exekutorům. Soudy by tak prý vykonávaly činnosti, které dnes v mnoha případech náleží exekutorům. Ano, to je pravda, ale to je také cíl. Copak si někdo soudný myslí, že exekutor sám o sobě odstraní vady exekučního návrhu? Nevím, co za vtipálky zpracovávalo vládní stanovisko, ale možná nám chtěli jen dodat argumenty pro přijetí zákona. Ano, chceme, aby soudy přestaly bezmyšlenkovitě odsouhlasovat exekuce, které velmi často mají základ v lichvářských praktikách nebo v podvodných smlouvách a v podvodném jednání. Ano, chceme tímto v dobrém slova smyslu zahltit soudy. Exekutoři sami to rozhodně nebudou, to nám ukazují už druhé desetiletí. V momentě, kdy lichvářům a exekutorům přestanou procházet stávající nezákonné praktiky, pak jich v reálu skutečně ubude a ubude i následná práce soudů. To je cílem našeho hnutí SPD. A těžit z takového návrhu SPD budeme my všichni, daňoví poplatníci, dlužníci a také věřitelé.
A seznámím vás s omluvenkami. Takže já jsem přivolal kolegy do sálu a budeme hlasovat. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh byl schválen. Pokud tomu tak není, tak se vrhneme konečně do rozpravy. S přednostním právem?
Jsem opačného názoru, pane předsedající, protože opravdu směřuji k návrhu, který musím zdůvodnit. Ale jistě vám nemohu brát váš názor. Pro účely písmen a) a b) se s investicemi pojišťoven a zajišťoven do subjektů kolektivního investování a dalšími investicemi nabízenými ve formě fondů nakládá jako s investicemi do podkladových aktiv. Pro účely odstavce 1 se zvýšení míry úmrtnosti vztahuje pouze na ty pojistné smlouvy, u nichž zvýšení míry úmrtnosti vede ke zvýšení technických rezerv, přičemž se přihlíží ke všem těmto skutečnostem: pokud je výpočet technických rezerv založen na skupinách pojistných smluv podle článku 35, může být určení smluv, u nichž se technické rezervy zvyšují na základě zvýšené míry úmrtnosti, rovněž založeno na těchto skupinách smluv a nikoli na jednotlivých smlouvách, pokud takto dosažený výsledek není podstatně odlišný. Metody k odvození základního rozpětí dluhopisu jsou stejné pro každou měnu a pro každou zemi a mohou se lišit pro státní dluhopisy a jiné dluhopisy. Odvozené údaje vycházejí z dostupných a spolehlivých údajů za posledních 30 let. Údaje, které nejsou spolehlivé, se nahradí odvozenými údaji pomocí této metodiky. Odvozené údaje vycházejí z obezřetných předpokladů. Výpočet očekávané ztráty vychází z předpokladu, že nahrazující aktivum splňuje všechna tato kritéria: peněžní tok nahrazujícího aktiva odpovídá stejnému vzoru jako nahrazované aktivum před snížením stupně úvěrové kvality; nahrazující aktivum patří do stejné třídy aktiv jako nahrazené aktivum; nahrazující aktivum má stejný nebo vyšší stupeň úvěrové kvality jako nahrazované aktivum před snížením stupně. Právní forma závazku nemusí být z hlediska povahy rizika nutně rozhodující. I tohoto nařízení na základě jejich povahy, zahrnou se do druhu pojištění 32 stanoveného v uvedené příloze. Pokud pojišťovací nebo zajišťovací smlouva pokrývá rizika jak životního, tak neživotního pojištění, pojistné nebo zajistné závazky se rozdělí na části životního a neživotního pojištění. Pokud pojišťovací nebo zajišťovací smlouva pokrývá rizika napříč jednotlivými druhy pojištění stanovenými v příloze